Zaplatí je Spojené státy americké, nebo je zaplatí evropský daňový poplatník? O tom dnes jednáme.
S přednostním právem pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.
Paní a pánové, já jen krátce budu reagovat na slova pana předsedy Karla Schwarzenberga.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy před závěrečnými slovy paní zpravodajky a pana ministra. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu a poprosím pana ministra o závěrečné slovo.
Děkuji za potlesk. Velice si cením těch, kteří to pozvání přijali, takže mám v něčem situaci jednodušší.
Proto hledá dnešní Kyjev spojence. Vezmeme na sebe část konfrontace s Ruskem? Vezmeme na sebe část ukrajinských dluhů? Pustíme k sobě část ukrajinských nezaměstnaných a přijmeme u sebe část uprchlíků z východní Ukrajiny? To je tedy moc hezké. Když ukrajinští politici a oligarchové rozkrádali svou vlastní zemi, když jejich neschopnost a neodpovědnost přivedly tento obrovský národ na pokraj občanské války, dbala tzv. elita v Kyjevě především o své vlastní obohacení. Když jejich nenasytnost, nezodpovědnost a mocichtivost srazily tamní národ na kolena a pokraj absolutního hospodářského kolapsu, je to evropský a český daňový poplatník, který se má spolupodílet na hrazení škody. Ačkoliv tato dohoda jako taková je velice fádní a neurčitou deklarací, my jakožto zodpovědní představitelé českých občanů bychom měli pamatovat na to, jak bude ratifikace oné dohody vnímána právě prostými Ukrajinci. Lidé tam budou očekávat rychlé otevření hranic do Evropy a otevření možností se k nám odstěhovat. Budou od nás očekávat jasnou hospodářskou pomoc a tvrdou konfrontaci s Ruskem. Chceme snad na sebe v očích Ukrajinců brát závazky za napravení katastrofální situace, do které Ukrajinu zavedly její poslední vlády? Anebo chceme, aby v první řadě oni sami přestali okrádat své občany, myslím tím ty oligarchy, a přestali jim neustále lhát? Dovede-li si však naopak projít svou historickou cestu alespoň jakžtakž slušně, jako touto cestou prošly ostatní země bývalého ekonomického bloku, bude se moci začít vážně bavit o prohlubování vzájemně prospěšného partnerství s Evropskou unií. Zdůrazňuji sousloví vzájemně prospěšná spolupráce, protože ta dohoda, o jejímž schválení se bavíme dnes, je reálně prospěšná leda tak pro ukrajinské politiky a ukrajinské oligarchy. Chtěl bych tady tímto poděkovat panu ministrovi za pořádání tohoto semináře. Proč o tom včerejším semináři mluvím?
Děkuji a registruji tento návrh.
Děkuji panu kolegovi Adamovi. Dalším řádně přihlášeným je pan kolega Martin Lank.
To zde ještě dnes nepadlo. To si zrovna myslím, že je jedno z témat, které je velice vhodné, aktuální, a tam padlo, že v tomto jdeme společně. Mezitím Senát 10. 12 ratifikoval tuto smlouvu. Takže jsem ráda, že dnes se už chýlíme ke konci. Tak jak ty termíny běží, tak se blíží termín 20. května tohoto roku, kdy dojde k setkání nejvyšších hlav státu. Bude to právě v Rize, kde určitě bude pan premiér. Takže toto si myslím, že by bylo důležité, abychom to stihli v termínu. Shrnu ještě vystoupení, která proběhla. Padl zde dnes také návrh na zamítnutí v prvním čtení. Bylo to z úst pana poslance Karla Fiedlera. A ještě doporučuji přikázání zahraničnímu výboru.
Vidím, že se hlásí pan ministr.
Ano.
Ano. Teď jste si to hezky navrhl, pane ministře. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost na odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Budeme hlasovat o zamítnutí vládního návrhu, kterým se předkládá dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím a Ukrajinou. Já zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto tisku k projednání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přikázání výboru pro evropské záležitosti, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl taktéž přijat. Dále je tady návrh pana ministra na zkrácení lhůty na 40 dnů k projednání. Já zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednání na 40 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 79, jímž je Předloženým návrhem na regulaci velrybářství nás uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Dobrý den ještě jednou od tohoto stolku. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi jasné, že teď přilákat vaši pozornost k ochraně velryb, zvláště když stále ještě nemáme moře, je po této vrcholně politické a důležité debatě, kterou jsme právě vedli, velmi složité.
Povětrnostní podmínky byly v Čechách poznamenány červnovými povodněmi, které postihly zejména pěstitele zeleniny a produkci ryb, ale jinak byl průběh počasí pro zemědělství relativně příznivý. Z pohledu investic do zemědělství je možné konstatovat, že po útlumu investiční aktivity zemědělských podniků v roce 2012 nastalo její oživení v důsledku zlepšování ekonomické situace podniků. Podpory se stále významněji podílejí na podnikatelském důchodu sektoru zemědělství. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 2013 vzali na vědomí.
Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.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
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si myslím, že je možné ji shrnout tak, že v roce 2013 téměř všechny klíčové a důležité ukazatele v oblasti zemědělského resortu se vyvíjely pozitivním směrem. Nicméně je tam jedna oblast, která by si zasloužila pozornost a já se na ni snažím upozorňovat delší dobu, a to je oblast, která se týká týrání zvířat.
Není to nic proti předkladateli. Není to nic proti zpravodaji či náhradnímu zpravodaji. Je to vyjádření našeho postoje k tomu, že českou zahraniční politiku, tedy zahraniční politiku České republiky, ne vždy klub KSČM podporuje.
V tomto ohledu vám tedy přeji dobrou chuť. Přeji vám dobrou chuť a také hezké Velikonoce, pokud se spolu neuvidíme po obědě. Děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ptám se, jestli ještě někdo jiný má nějaký návrh. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Účast AČR na cvičeních se zahraniční účastí byla hrazena z rozpočtu resortu Ministerstva obrany.
Děkuji panu ministrovi.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr velice zevrubně popsal doplněk plánu vojenských cvičení. Dovolte mi přednést usnesení:. Výbor pro obranu doporučuje
Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Sedlářovi. A nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pardon, u pana zpravodaje. Děkuji panu poslanci. Končím tedy i rozpravu podrobnou. Prosím, pane zpravodaji. To je návrh usnesení, o kterém dám hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan zpravodaj, pan poslanec Sedlář. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 91, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen. Dalším bodem našeho jednání, a pan ministr nám ještě zůstane u stolku navrhovatelů, je
Tento generel je velmi dobře zpracován a je k dispozici. O něj se podle mne můžeme opřít a znova se jej pokusit vrátit do hry. Odbahněním rybníků se může retenční schopnost výrazně zvýšit.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ona existuje. Čili jde o celkový komplex. A poslední věc.
K realizaci těch opatření, jak jsme všichni tady zmiňovali, bude zapotřebí samozřejmě významného objemu peněz, ale pozor, ono bude potřeba vynaložit také veliké úsilí na prosazení těchto opatření, na získání povolení k jejich výstavbě. Tam budou moci kdykoliv zasahovat, kdykoliv to bourat.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Následuje bod I tento tisk uvede pan ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Proto nevznikly dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení. Jedná se o čtyři cvičení mimo území České republiky a tři cvičení na našem území, přičemž jedno z těchto cvičení bylo již schváleno a v doplňku je pouze blíže upřesněno. Cvičení GROUND PEPPER na území Slovenska a cvičení IRON SWORD na území Litvy byla doplánována dodatečně v rámci opatření na ujištění spojenců o alianční bezpečnosti a o platnosti závazků kolektivní obrany NATO v souvislosti s krizí na Ukrajině. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si požádat, abyste vzali tuto informaci na vědomí.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Černému. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Tento návrh uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Děkuji. Dále přináší informaci o realizaci pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová opatření. Program byl druhou změnou dokumentace programu prodloužen do roku 2015 a rozšířen o nový podprogram určený k odstraňování havarijních stavů a jejich následků na rybnících a vodních nádržích. Výběr akcí je prováděn v návaznosti na akce jednotlivých správců vodních toků. Čerpání programu je v gesci Ministerstva zemědělství, probíhá uspokojivě a do ukončení programu se předpokládá dofinancování akcí v rámci jednotlivých programů.
Dobrý den, pane předsedající. Děkuji za slovo.
Dále je řádně přihlášen pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo ještě jednou. Asociační dohoda s Ukrajinou je hodně o financích. Ukrajina znamená další finanční závazek. My jsme zadluženi. Ať se podíváme na jakoukoliv zemi Evropské unie, tak je v dluzích. Neslibujeme náhodou něco nesplnitelného? A ještě podstatnější argument, který tady vidím. Nebo z velké části nebo z nějaké části skončí v korupčním prostředí ukrajinské mafie, oligarchie? Víme, že tam korupce je na velmi vysoké úrovni. A my v tuto chvíli tam budeme posílat ty prostředky. A tohle není z naší strany seriózní. Není to seriózní vůči nám samým a není to seriózní vůči občanům Ukrajiny.
Nejprve dáma, paní poslankyně Nina Nováková se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolila bych si ale upozornit, že na samém začátku této zamýšlené asociační úmluvy je také deklarace, která chce dát najevo, že my vnímáme Ukrajinu jako součást Evropy. A především chceme-li pomoci Ukrajině, aby se ozdravila, tak bychom měli těm obyčejným běžným lidem dát najevo, že je vnímáme jako součást Evropy, protože oni sami se tak vnímají.
Děkuji paní poslankyni Novákové. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyslechl jsem si tady spoustu příspěvků a můžu říct pouze jednu věc - souhlasím víceméně pouze s jedním, souhlasím s kolegou Foldynou. Když jsme projednávali asociační dohodu s Gruzií, tak jsem tady řekl, že asociační dohoda není přistoupení, asociační dohoda není vstup. Souhlasím s kolegou Foldynou v tom - pojďme to pustit v prvním čtení. Dejme to do výboru.
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím různé spolky debatní, diskusní a jiné, aby se rozpustily, případně odešly do předsálí. Děkuji.
V našem zájmu je, aby Ukrajina stabilní byla. Já nevím, co je v zájmu Ruska, ale v našem zájmu je určitě stabilní Ukrajina, se kterou můžeme obchodovat a se kterou můžeme počítat. Z mého pohledu to může být daleko víc.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi.
Chci říct vládě a panu ministrovi, že se může spolehnout na naše hlasy v prvém čtení, ve výborech i v druhém čtení. My, občanští demokraté, budeme hlasovat pro přijetí této asociační dohody.
Vinu za tuto proměnu přitom zcela zřejmě nese jak Kreml, tak i Brusel. Dneska mezi sebou vedeme vcelku pochybnou sankční válku, která také sotva něčemu pomůže. Přiznejme si, že Rusové nejsou zrovna tím národem, který by byl ochoten obětovat blahobyt jednotlivce pro pomyslnou velikost svého státu. Očekávají od Kremlu vojenské úspěchy, a dokud se daří například u Debalceva, je osobní popularita Vladimíra Putina rekordně vysoká. Ne že bych byl snad nějakým jeho zastáncem, ale představme si, že by byl nucen odejít pod tlakem kombinace hospodářského propadu a absence vojenských vítězství. Já se bojím jenom odhadnout, jak radikální a nepředvídatelný vládce by Putina v Kremlu vystřídal. Ptám se, proč si dneska tímto podpisem vytváříme nového nepřítele v podobě Kremlu, a to v situaci, kdy ještě nejsme schopni vypořádat se s nepřítelem v podobě Islámského státu. Boj s Islámským státem a terorismem dneska už neprobíhá někde na vzdálených hranicích, ale přímo v evropských městech a extremisté na celém světě mají z nás Evropanů leda tak legraci. Místo toho, abychom se jim společně postavili, dělíme se na evropský a ruský tým. Tím lépe pro ně, pro radikální islamisty. Toto je prosím hlavní rozdíl mezi Evropou před vznikem této asociační smlouvy a Evropou poté, co podpis této smlouvy roztrhl ukrajinskou společnost vejpůl. Neutrální Ukrajina se všemi vnitřními problémy, kterým čelila už v roce 2013, byla tak či onak v zájmu nás všech. Roztrhaná jak v politickém, tak i ekonomickém smyslu Ukrajina z roku 2015 naopak všem v konečném důsledku uškodí. V první řadě pak takto poškozuje své vlastní občany. Mám tím na mysli domluvu, která je pro obě strany konfliktu natolik výhodná, že je pro ně naopak silně nevýhodné obnovit válku. Samozřejmě že tam musí dojít k bolestivým vzájemným ústupkům. Kreml si nepřipojí nové území a nepostaví si v Doněcku vojenskou základnu, Kyjev uzná právo ruskojazyčného obyvatelstva své země vzdělávat se a komunikovat se svými úřady rusky. Bude se to všem líbit? Ale nebude ani válka, protože ta stojí v první řadě životy.